Děkuji za slovo. Já jsem vystoupil s faktickou poznámkou. Když jsem vás poslouchal, to bylo neuvěřitelné. To jsou politické proklamace a žádná fakta. Vy jste ji vyhlásili vůči vlastním občanům, kteří to všechno musí zaplatit, a zaplatili! Pak přišla krize na Ukrajině a vy jste hrdinně šli do války, vzali jste si prak a šli jste na tank. A jak to dopadlo? Rozstříleli jste vlastní obyvatele! Podívejte se na ten výsledek, jaký je. Vždyť vy nemáte nic! Nemáte vůbec nic! Vy jste vůbec nic nevyhráli! Vy jste se nikam neposunuli kromě toho, že jste zbídačili polovinu národa! Vy prostě jste koloniální vláda, vám nepatří dneska v ruce nic. Jaké zásobníky plynu? Vždyť žádné nemáte! Jakou distribuci plynu? Vždyť žádnou nemáte! Vždyť my jsme se stali absolutní kolonií. Prodáváme elektřinu díky Evropské unii na burzu a kupujeme si ji zpátky šestkrát dráž! A teď máte strach, co řeknou lidé. Veřejnost je naštvaná na vás, ne na Putina!
Prosím, pane poslanče.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vpravdě nevím, čím začít. Vaším prostřednictvím, paní předsedající, já si nemyslím, pane poslanče - on tady není, aha - že by za všechny problémy našich občanů mohla tahle vláda. Já třeba žádnou pomoc nechci. A co se týče toho, jak vy tady říkáte, že vláda škodí úplně ve všem a ohrožuje naše občany. Odstoupení od Green Dealu si myslím, že by byla velká chyba. A co se týče toho, jak tady strašíte s tím, že všichni v zimě zmrzneme. Já si myslím, že by naším úkolem mělo být lidi nikoliv strašit, ale snažit se je naopak udržet v dobré mysli a vysvětlovat jim, že sice možná tahle zima těžká bude, ale děláme všechno pro to, aby ty další už těžké nebyly.
Vláda dělá konkrétní kroky, napravujeme chyby předchozích vlád, abychom tady zajistili dostatek energií, především dostatek plynu na zimu. Ty kroky jsme udělali. Proč to neřeknete? Nula! Snažíme se ty věci dohnat. Pomáháme a jsme připraveni pomáhat i těm dalším, kteří tu pomoc budou potřebovat jak v oblasti úsporného tarifu, tak v oblasti sociálního systému. To je základ pro sociální smír, aby lidé měli práci, a kdo chce dneska u nás pracovat, práci má.
Poprosím případně o takový ohled na hlasovou intenzitu. A objevily se tady písemné faktické, které mají přednost před přihláškou z místa, takže pan poslanec Milan Feranec s faktickou, pan poslanec Robert Králíček a poté z místa přihlášený pan poslanec Kobza.
Děkuji, paní předsedající. On říkal, že nechce žádnou plošnou pomoc. Pokud to takhle je, tak v pohodě, to asi akorát v tom bude trošku chaos.
Prosím, mým prostřednictvím. Prosím. Děkuji. Prosím, vaše dvě minuty.
V reakci na současnou situaci novela energetického zákona zavádí zcela nový institut, kterým je příspěvek na úsporný tarif. V současné době se velká část občanů dostává do finančních problémů v důsledku vysoké ceny elektřiny nebo plynu. Řešit tento stav poskytnutím sociální pomoci, jako je příspěvek na bydlení, který cílí pouze na skupinu sociálně slabších zákazníků, se jeví v tuto chvíli jako nedostatečné. Z tohoto důvodu je v předložené novele energetického zákona navrhován mechanismus, který umožní státu konečnou cenu elektřiny nebo plynu zákazníkům snížit, což se přímo odrazí na faktuře za odebranou energii. Obchodník s elektřinou či plynem příspěvek uplatní ve prospěch zákazníka v zálohové platbě či ve faktuře za spotřebovanou energii. Právní úprava je navržena tak, aby umožnila vládě vydat nařízení, v němž vymezí výši, způsob poskytnutí příspěvku a kategorie zákazníků podle distribuční sazby elektřiny nebo podle plánované roční spotřeby plynu. Hlavní role při administraci státní pomoci je svěřena operátorovi trhu s elektřinou a plynem, který rozpočítá výši příspěvku pro jednotlivá odběrná místa a zašle tuto informaci obchodníkům. Ti vypočtenou částku započítají do finančního plnění zákazníka, což se promítne snížením platby za energie ve faktuře za elektřinu či plyn nebo snížením zálohové platby. To je jeden z důvodů, proč přicházíme s tímto opatřením právě teď. Pro mnohé z vás, jak jsem postřehl z vašich příspěvků, pozdě, z našeho pohledu právě v ten správný moment. Od ceny plynu se přitom odvíjí v Evropě cena elektřiny a ceny těchto energií mají vliv na ceny dalších výrobků, což samozřejmě negativně ovlivňuje životy celé řady občanů. Ale musíme si pojmenovat věci pravými jmény. Tyto rostoucí ceny energií jsou důsledkem nevyhlášené energetické války, kterou proti Evropě rozpoutal ruský diktátor Vladimír Putin. Vždyť jen před několika týdny byla cena plynu o 100 euro nižší. Stačilo ale několik jeho dobře promyšlených kroků a cena postupně vystoupala až na současnou hranici. Právě proto jsme vytvořili tento úsporný tarif jako nástroj, který má pomoci domácnostem s vysokými cenami energií. Tento nástroj má několik výhod. Po nikom nebudeme požadovat, aby chodil někam na úřady nebo aby někdo o tuto pomoc žádal. Peníze všichni obdrží automaticky v rámci jednotlivých tarifů za elektřinu nebo plyn. Tato pomoc bude transparentní. Přesnou výši státního příspěvku každý vyčte ze svého vyúčtování. Úsporný tarif je takový nákladní vozík. Dá se do něj naložit pomoc a rozvézt mezi domácnosti. Po jeho schválení bude o tom, jakou konkrétní částku do toho vozíku naložíme a komu a kdy ji konkrétně předáme, rozhodovat vláda. Ta detaily této pomoci rozhodne. V kombinaci s odpuštěním poplatků za obnovitelné zdroje to domácnostem zajistí příspěvek ve výši až 16 000 korun. Po domluvě s poslanci z hospodářského výboru zároveň předkládáme několik pozměňovacích návrhů. Ten postup bude v případě obou těchto druhů příjemců pomoci velmi podobný. Zajistíme, aby se příspěvek na vysoké ceny energií dostal přímo ke společenstvím vlastníků jednotek, bytovým družstvům nebo jiným subjektům, které teplo tímto způsobem odebírají. Tyto subjekty následně tuto pomoc rozdělí mezi jednotlivé domácnosti. Také v tomto případě o detailech této pomoci a jejích konkrétních konečných parametrech rozhodne vláda. Putin totiž chce podlomit naši podporu Ukrajiny tím, že se snaží rozbít sociální smír v zemích Evropy. Jednou z jeho důležitých zbraní je i to, že proti nám vede tuto nevyhlášenou energetickou válku. Nechává tak na interpretaci každého z nás, čím je to zhoršování životní úrovně způsobeno, jestli jeho energetickou válkou, nebo neschopností vlád a podporou Ukrajiny. Právě z důvodu nejasné situace okolo dalších dodávek ruského plynu podporujeme i pozměňovací návrh upřesňující postupy v krizových situacích v oblasti plynárenství. Zmíněnou taktiku ruské strany navíc doplňuje agresivní dezinformační kampaň. Jejím cílem je zhoršování životní úrovně svést právě na Putinovy protivníky, na podporu Ukrajiny a obecně relativizovat a zlehčovat ruskou agresi.
Tak se prosím vás, pane Foldyno, vzpamatujte, sedněte si na motorku a s ruskými Vlky si jeďte do Ruska.
Nyní pan poslanec Ondřej Kolář a poté je z místa stále přihlášen s faktickou pan poslanec Kobza. Prosím.
Děkuji za slovo. Jenom velmi stručně, velmi krátce, vaším prostřednictvím, paní předsedající, pane kolego. Já nemám problém s plynem, protože doma máme indukční desku, topíme elektřinou a máme tepelné čerpadlo, takže mě se naštěstí problém plynu netýká. Chápu, že jsou tady lidé, kteří ty problémy mají, pro ty má být určena ta podpora. Pro lidi, jako jsem já, ta podpora být určená nesmí.
Děkuji za dodržení času a nyní tedy, pokud je stále zájem, objevila se tedy ještě jedna, pan poslanec Král písemně, takže ta má opět přednost. Děkuji A přišla řada na z místa přihlášeného pana poslance Kobzu. Prosím, vaše dvě minuty s faktickou.
Vyslechl jsem tady spoustu zajímavých poznámek, ale co jsem nevyslechl, z čeho mají lidi zaplatit doplatky za plyn a za elektřinu. A lidi to odnesou a nezapomenou vám to.
Pane kolego, já jsem s těmi Nočními vlky jezdil na hroby jejich dědů a pradědů, kteří osvobozovali tuto zemi.
Pane poslanče Foldyno, prostřednictvím paní předsedající, opravdu jste mě viděl na nějakém takovém sjezdu? Závěrem - pusťte si, co jste řekl. Takže si to prosím vás nějak přeberte a takhle se mnou víckrát nemluvte!
Opravdu prosím o dodržování důstojného prostředí a důstojného průběhu jednání.
Já jsem byl jenom na hrobech těch, co osvobodili tuto zemi. Vy máte úplně jiný názor! To je všechno, co ten Foldyna dělal!
Prosím opravdu o ten slovník a o dodržení důstojnosti zdejšího jednání.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, předem se omlouvám za svou hlasovou indispozici, tak doufám, že to zvládnu. Pánové, já vám říkám jednou provždy: Kdyby to byla pravda, už vám to dávno Biska řekla nebo to napsala v Reflexu nebo na Seznam Zprávách. Nic takového se nikdy nestalo. Žádný kontakt s nimi nemáme a nedostali jsme od nich nikdy ani flašku vodky. On říkal, že my jsme tlačili Rusko do výběrového řízení na Dukovany. Ano, je to pravda. Ne že bychom je tam tlačili, chtěli jsme, aby se účastnili - z jednoho prostého důvodu, protože pokud by se účastnilo i Rusko a Čína, bylo by tam pět účastníků a výrazně by to zvýšilo konkurenci a snížilo cenu. Jeden bude stavět to, druhý to a třetí to a prostě tak to nějak bude.
Já se ani nedivím, že jste neprotestovali, protože to byl v té době celkem pragmatický, normální krok. Prostě se budoval další zdroj plynu a budoval se pro celou střední a východní Evropu s ohledem na cenu a s ohledem na již vybudovanou infrastrukturu a doplňovala se ta infrastruktura. A dělal jste něco, pane vicepremiére Jurečko, proti Nord Streamu 2, když se budoval? Nikdo neudělal vůbec nic, nechal se kompletně dobudovat, taky ruský plyn. Nikdo si toho vůbec nevšiml. Prostě Evropa se orientovala na ruský plyn z důvodu ceny, z důvodu jednoduchosti a z důvodu toho, že si tady vytvořila zelenou vizi, na základě které se nebude budovat plyn u nás, respektive těžit, ale bude se sem vozit. A nevšiml jsem si, že byste bojoval za zkapalněný plyn před dvěma lety, před třemi lety. Tak jste měl přijít v době covidu, což nám vyčítáte, a měl jste říct lidem: Vážení a milí, přestáváme odebírat plyn z Ruska, budeme odebírat zkapalněný plyn z Kataru a ze Spojených států. Má tu jedinou nevýhodu, nejsou tady vybudované terminály a za b) je příliš drahý, ale nic se neděje, budeme to takhle dělat a budeme to posilovat. Že jste nevystupovali proti tomu, když mezi lety 2010 až 2013 se budoval Temelín a Rosatom skončil ve finále? Ne že nebyl puštěn do tendru, on byl puštěn a on skončil druhý. Stejně tak jste proti tomu neprotestovali ani v době, kdy na výboru pro jádro se rozhodovalo, kdo všechno bude puštěn do toho tendru. Vzpomínáte si, kdo tam tenkrát byl? A víte, kdo hlasoval pro? Poté jste ho odvolali a řekli jste, že ne, že si tam dosadíte někoho, kdo bude hlasovat jinak. Beru to, je to nějaká diskuse, tenkrát samozřejmě byla kolem toho obrovská hádka i zde ve Sněmovně. Dneska hovoříme o tarifu, o tom se, doporučuji, pojďme pobavit. A jestli nicméně chcete bezpečnost, nemám s tím nejmenší problém.
Nyní než ještě dám prostor pro faktickou, se kterou je pan poslanec Juchelka přihlášený, tak přečtu jednu omluvu, a to pana ministra kultury Martina Baxy z dnešní schůze mezi 13.15 a 14.15 z pracovních důvodů.
Vůbec nerozumím, jak je možné, že se tady předkládá něco, co za půl hodiny má pět pozměňovacích návrhů. Cituji: Doufám, že pomoc obdrží občané ještě... Pět sekund - ještě před koncem topné sezony.
Nyní se hlásí s přednostním právem paní předsedkyně Schillerová. A jenom chci tady na ten dotaz ohledně 16. hodiny - to je předběžná dohoda, ale můžeme jednat dále. Prosím, máte slovo.
Rostly ceny potravin, pohonných hmot, dopravy, stravovacích a ubytovacích služeb a rostly i ceny elektřiny a zemního plynu. České domácnosti se propadají do zásadních existenčních problémů. Rekordním způsobem klesá reálná mzda, úspory, které si domácnosti vytvořily, kvůli tomu ztrácejí na hodnotě a sentiment domácností se propadá na druhou nejnižší úroveň za dobu sledování indikátorů důvěry spotřebitelů. Rekordní počet domácnosti, nejvyšší od počátku sledování, se obává zhoršení vlastní finanční situace. Blízko svého historického maxima je i počet spotřebitelů, kteří hodnotí svou finanční situaci hůř než v předešlém roce. Vzrostl též počet domácností obávajících se zvýšení nezaměstnanosti. A do této katastrofické situace současná vládní pětikoalice přijímá zákony, které jsme již navrhovali měsíce dozadu, které v okolních zemích již dávno fungují a které v dnešní situaci nikomu již výrazně nepomohou. Okolní země, a tady dovolte, ano, promluvím i o Maďarsku, zrovna včera přistoupily ke stavu energetické nouze, jehož součástí jsou tak významná opatření, jako je zákaz exportu zdrojů energie. My tu však dnes projednáváme návrh, který se stal v podstatě bájí. Slýcháme o něm dlouhou dobu, ale nikdo vlastně v podstatě neví, jak bude v praxi vypadat. Nicméně jako pragmatička musím být alespoň ráda za to, že jsme se posunuli dále od rad typu "méně topte". To my opakujeme od počátku.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 32. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás na ní vítám. Pozvánka vám byla rozeslána ve čtvrtek 7. července tohoto roku elektronickou poštou. Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Stanislava Berkovce a poslance Toma Philippa. Vážené kolegyně, kolegové, žádám vás nejdříve o ztišení. A nyní tedy přistoupíme, protože nezazněl žádný jiný návrh na určení ověřovatelů, k hlasování o tom, že ověřovateli této schůze určíme pány poslance Stanislava Berkovce a poslance Toma Philippa. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl přijat. Paní poslankyně a páni poslanci, dne 28. června jsem svým rozhodnutím číslo 31 prodloužila na základě návrhu vlády stav legislativní nouze, a to do 29. července.
A proč ta promarněná příležitost? Chceme řešit ceny, dostupnost energií nebo soběstačnost? To myslím, že je třeba tady také v tomto kontextu říct, a není to už také tajemství.
On totiž zapomněl, že před volbami říkali, že to budou dělat jinak. Tam asi zapomněl. Možná se toho dočkáme. To bude ta změna!
A nyní se tedy vracíme do obecné... Hlásí se ještě pan předseda Adamec.
Doufám, že to zvládnu za dvě minuty. Samozřejmě, my na to nejsme moc zvyklí, ale je to vlastně ve stavu legislativní nouze. Opravdu neříkám, že to bylo šťastné. Fakt to není jednoduché. Příští volební období to může být úplně jinak. Prostě tak to v politice chodí, tak se s tím smiřme.
Také děkuji za dodržení času a nyní ještě jedna faktická, a sice pana poslance Juchelky.
To je celé. Tak si to prostě tam někde schvalte v minimálním počtu někde na ministerstvu nebo na hospodářském výboru, ale proč tady tedy nemůžeme diskutovat? Vy usilujete o můj hlas, o hlasy dalších poslanců, a já nemám vůbec odpovědi na své otázky a nedokážu je z vás vydolovat. Kolik má ten pozměňovací návrh stránek? Vy sami jste si na hospodářském výboru museli vzít přestávku.
Budu mít jednu otázku, dvě poznámky a jeden návrh. Na začátku svého vystoupení nás pan ministr trošku zkoušel, jestli víme, kolik stál plyn před rokem. Já jsem to nevěděl. Je mi jasné, jak se to... Jsou ti úředníci neschopní? To je asi důležité. Fakt si nepamatuji, že by Sněmovna v takovém rozsahu postoupila svoji kompetenci vládě. Nicméně stalo se a s tím vlastně souvisí i můj návrh.
Jenom se ujistím, přednesl jste tedy návrh doprovodného usnesení? Nyní je dále přihlášen pan poslanec Róbert Teleky, připravit se může pan poslanec Roman Kubíček. Děkuji. Ještě načtu jednu došlou omluvu. Omlouvá se pan ministr Ivan Bartoš z jednání dnešní schůze od 18 hodin do konce jednání z rodinných důvodů.
Děkuji za slovo.
Zagonguji, přivolám kolegy do sálu. Ano, odhlásím všechny. Nejprve bychom tedy odsouhlasili navrženou proceduru.